Nyní s přednostním právem pan poslanec Marek Černoch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji panu kolegovi Jakubčíkovi vaším prostřednictvím. Já tedy pouze odpovím na slova, která tady padla od pana ministra, protože si myslím, že v té reakci pan ministr nějakým způsobem reagoval a ta reakce na to si myslím, že je správná. Navrhovali jsme ochranu hranic už několik měsíců zpátky. Já jsem se několikrát ptal pana premiéra jak tady ve Sněmovně, tak na výboru. Chce se to po nás a musí to dodržovat i lidé, kteří přicházejí. Nebudu se snažit za každou cenu dostat a vybírat z katalogu zemí, která mi dá největší sociální dávky. To je to, co říkáme, to je to, co vyčítáme vládě, aby postupovala tímto způsobem. Když Úsvit předkládá tento návrh, tak je hlasováno proti. Samozřejmě jsou lidé, kteří toho využívají, ale všeobecně to není správné.
Nyní dvě faktické poznámky. Nejdřív paní poslankyně Helena Válková, poté pan kolega Soukup.
Já se omlouvám a končím. Já si myslím, že vláda dodržuje někdy platné právní předpisy až příliš.
Nyní pan kolega Soukup, poté také s faktickou poznámkou pan ministr Chovanec.
Já sám jsem osobně poděkoval panu ministrovi vnitra. Například Mahátma Gándhí řekl o islámu: Náboženství, které neumělo uzavírat žádné kompromisy, vždycky stálo stranou ostatních a je to islám. Já si myslím, že by stálo za úvahu minimálně radikální islám a jeho stoupence v této zprávě také nějakým způsobem označit.
Nyní s faktickou poznámkou pan ministr vnitra, poté faktická poznámka Tomia Okamury a potom pana poslance Jakubčíka. V tom případě pan poslanec Tomio Okamura, poté pan poslanec Jakubčík s faktickou poznámkou.
Tak to si snad děláte legraci! Takže chápu, že se mě jako opozičního politika ptáte, co máte dělat jako vláda v rámci právních zákonů. Já ty zákony mám napsány, už tady byly, vy jste je zamítli a rád budu spolupracovat. Ale konkrétně k našemu návrhu. My návod máme: nulová tolerance. S tím my nemůžeme souhlasit. A skutečně znovu opakuji, připadá mi úplně tristní, že se mě bývalý ministr spravedlnosti a vysoký činitel této vlády ptá, co máte dělat v rámci současných zákonů.
Já vám děkuji, pane ministře. V tom případě končím všeobecnou rozpravu. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Táži se, zda nyní si chce pan ministr nebo paní zpravodajka vzít závěrečné slovo. Kdo je proti návrhu? Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.
Děkuji za slovo. Veřejnost přestala slyšet na populistické argumenty extrémních politiků, příp. jiných aktivistů. Pozitivní vliv měla opatření státní správy a samosprávy směrem ke zvýšení bezpečnosti v těchto sociálně vyloučených lokalitách. Jak jsem již říkal, především se jednalo o žhářské útoky. V první části jsou uvedeny informace o počtu a charakteru akcí, o struktuře a počtech příznivců. Na pravicové extrémní scéně to jsou zejména Dělnická strana sociální spravedlnosti, Dělnická mládež či nově formovaný blok bývalých neonacistů. Poslední pasáž reflektuje významné zahraniční události a trendy, které měly dopad na tuzemskou scénu. Těžiště aktivit se soustředilo na zvládání extremistických shromáždění a jejich předcházení. V řadě opatření je potřeba dále pokračovat. Objevily se i nové výzvy. Nová Koncepce boje proti extremismu na rok 2015 tak zadává další úkoly pro ústřední orgány státní správy. Důsledně postihovat jakékoli porušování zákonnosti ze strany extremistů. Koncepce boje pro extremismu pro rok 2015 nemá žádné dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. Materiál byl vzat na vědomí 2. září 2015, a to výborem pro bezpečnost Poslanecké sněmovny.
Já vám děkuji, pane ministře.
Děkuji vám za pozornost.
Zahajuji všeobecnou rozpravu a eviduji do ní zatím jednu přihlášku - pan poslanec Okamura. Prosím.
Vážené dámy a pánové, já bych měl otázku na pana ministra, zdali by ji mohl tady zodpovědět.
Konflikt na Ukrajině není stále ukončen a myslím si, že náš postoj odmítat kvóty, které stanovují pouze počty uprchlíků z oblasti Sýrie a z oblastí severní Afriky, nezahrnuje v sobě uprchlíky z Ukrajiny, a já si myslím, že postoj České republiky je v tomto naprosto správný. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Ivaně Dobešové. Dovolte mi před pokračováním rozpravy načíst omluvy, které došly předsedovi Poslanecké sněmovny.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Ano, pan ministr chce odpovědět na otázky, které padly v rozpravě. Takže závěrečné slovo pana ministra Milana Chovance.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, začnu od konce, vaším prostřednictvím panu poslanci Fiedlerovi. Tu debatu vedeme. O tom jsem tady hovořil a nechci se k tomu vracet. Já myslím, že získat živnostenský list dneska už znamená i mít znalost českého jazyka. Notabene ta pozice, pokud je obsazena cizincem, je vyvěšena tedy pro české občany. Já jsem se s tím ještě nesetkal. Seznámím se s tím problémem a případně jsem připraven o tom s vámi debatovat. K otázce Sýrie, spolupráce s OSN a dalšími organizacemi. Takže to je asi k vašim otázkám vše, co mohu uvést. Děkuji za pozornost i za debatu k této zprávě.
Děkuji za závěrečné slovo pana ministra. Ptám se pana zpravodaje - nemá zájem o závěrečné slovo. Otevírám tedy podrobnou rozpravu, nemám do ní žádnou přihlášku a požádám jenom pana zpravodaje, aby zopakoval návrh na usnesení.
Děkuji za slovo.
Já jsem vás všechny odhlásil. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Kdo je proti? Děkuji vám. Navíc pan ministr obrany je řádně omluven z jednání od půl jedné, takže by nebylo ani možné bez předkladatele ty jeho body projednávat.
Všude jsou s tím velké problémy a neexistuje, a to bych se také rád zeptal, například jediná vyspělá západní demokracie, kde došlo k přijatelné integraci vyznavačů islámu do majoritní společnosti. Takový příklad v západní Evropě ve vyspělých zemích neexistuje ani jeden. To znamená, já na to upozorňuji, proto o tom hovořím při příležitosti této zprávy o extremismu, protože to má dokonce dvě polohy, jak jsem říkal.
Pan ministr se hlásí o slovo. Prosím.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, kde jinde než na půdě Poslanecké sněmovny bojovat proti mýtům? Žijeme v mediokracii, žijeme v mediálních zkratkách, kdy ten svět vypadá trošku jinak, když u něčeho jste a jednáte a trávíte tam několik hodin, a pak si přečtete titulky a zjistíte, že jste byli úplně někde jinde. Já si myslím, pane poslanče Okamuro prostřednictvím pana předsedajícího, že Česká republika je jednou z výrazných zemí, které bojují proti systému povinných kvót. Ale my jsme se rozhodli před lety vstoupit do Evropské unie a právo Evropské unie je nám v tom nadřazeno. Já si ovšem myslím, že to nebude bez dopadů do finanční stability a prosperity České republiky. To si prostě myslím, že se nemůže na tom nepodepsat. Co se týká migrace. Nechť přijdou, podají žádost, a evropské země, případně evropské orgány posoudí, jestli toho člověka do Evropy přijmou, nebo nepřijmou. To není ovšem otázka uprchlíků. Podle mě je legitimní debata, které země jsou bezpečné. To jsou všechno témata, která tam zvedáme v té Evropě v těch hodinových debatách. Ona nepomine. My jsme si velice dobře vědomi, že to je problém na léta a na léta. A nedej bože, aby se ještě zvedla migrace klimatická. A my do té doby musíme být připraveni. A tam musíme jasně vyslat signál, že cesta je přes ambasády evropských zemí, žádost o přestěhování, a Evropa se rozhodna, jestli ano, nebo ne. To je ta debata, kterou vedeme. To je ta debata, o kterou se pokoušíme v Evropě. Ty debaty jsou velmi složité, velmi vzrušené a u mnohých z nich jsem byl, tak opravdu vím, o čem mluvím. To ovšem neznamená, že budeme mlčet. To ovšem neznamená, že nebudeme prosazovat své české národní zájmy. A věřte tomu, že to děláme, pane poslanče.
S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Okamura, po něm s řádnou přihláškou pan poslanec Černoch.
Zaspali jste a vůbec jste se nepřipravili. Naopak jste ještě ty lidi, co na to upozorňovali, bagatelizovali a ještě jste je zesměšňovali. Rozhodně nesouhlasím s tím, co jste říkal, že se snažíte tady bránit proti té imigrační vlně. Z tohoto hlasování potom vyšla ta následná činnost, kdy byly ty kvóty přijaty. To je fakt!
Nyní pan poslanec Igor Jakubčík také s faktickou poznámkou.
Dvě věci. To je věc číslo jedna. Já osobně si myslím, že kvóty jsou nesmysl. Povinné zavedení kvót je to samé v zemích, které to prosazují. Snižuje se v Německu obliba Angely Merkelové. Co uděláme? Chceme se ukázat u voličů, přeneseme povinnost na jiné státy.
Nyní faktická poznámka pana poslance Marka Černocha.
Myslím si, že Úsvit - národní koalice také prosazuje nulovou toleranci nelegálním imigrantům, nelegálním přechodům hranice. Jak zde přesně řekl vaším prostřednictvím pan kolega Soukup, ano, tady se nejedná o to, jaké to je náboženství, tady se jedná o to, jakým způsobem je to náboženství prosazováno, jakým způsobem je vykládáno a jestli respektuje nebo nerespektuje jiné náboženství, jiné zvyky, jiné tradice. To, co je třeba dnes vidět v rámci Islámského státu.
Nyní s přednostním právem pan ministr vnitra.
Takže konkrétní věci, kolegové a kolegyně. Byl jsem v Bavorsku, které je dotčeno velmi významně migrační krizí. To znamená, kdybych měl parafrázovat vaše vystoupení, kolegové, ten, kdo tady řeší nulovou toleranci porušování zákonů, je vláda České republiky i ve vztahu k migraci. I za to jsme mnohdy kritizováni. Je v detenci. Ale oni tam zahrnují i lidi, kteří přijíždějí do České republiky legálně, přijíždějí s turistickým vízem a poruší podmínky toho víza. Ano, je pravda, že jsme jedna z mála evropských zemí, které přistupují k takto tvrdému postihu přestupku. To překročení státní hranice bez platného dokladu je, prosím pěkně, v českém právním řádu přestupek. V té detenci jsou z prostého důvodu. My potřebujeme vědět, koho si na území České republiky pouštíme. Co se týká těch trestných činů v rámci antisemitismu, to byly jednotky případů na internetu, je to tam popsáno. Otázku náboženského extremismu tato zpráva neřeší. Já si nemyslím, že vedeme boj s islámem. Vedeme boj s porušováním zákona jako takového. My nemůžeme na území České republiky přijímat zákony, které jsou mimo tento rámec, mimo právní rámec Evropské unie. Prostě jsme vázáni mezinárodními smlouvami, jsme součástí nějakého společenství a nežijeme ve vakuu. Nejsme na hlavní migrační trase. Můžeme se bavit o tom, jestli je to proto, že tady ty lidi zadržujeme, nebo z geografického důvodu, to je asi otázka na odbornou debatu a nepatří to k tomuto bodu.
Děkuji panu ministrovi vnitra Milanu Chovancovi. Pan poslanec Tomio Okamura ještě stále v rozpravě.
Značná část českých občanů chce hlasovat v referendu o vystoupení či setrvání v Evropské unii. Umožní vaše strana, vaše vláda, vaše koalice, aby občané mohli sami v demokratickém hlasování rozhodnout, zda Evropské unii věří a chtějí v ní setrvat? Souhlasíte s tím, že občané sami by měli mít možnost a právo rozhodnout o své budoucnosti ve své vlasti, o tom, s kým budou žít?
Je to poměrně komplikované, ale kdo to trošku zná, tak je to v zásadě jednoduché. Nedá se udělat nic bez vůle řídicího výboru, minimálně dlouhodobě. A pokud ne, tak mají jedinou normální možnost: odejdou. To se může stát, že vlastník má jiný názor než představenstvo, dozorčí rada nebo management. To se stává ve státní sféře, veřejné sféře, ale také v privátní firmě. Ale naprosto normální je, že vlastník má pravdu, a pokud se s tím někdo neumí ztotožnit, tak odchází. Nic osobního, nic ve zlém, tak to prostě je. Vy říkáte, abych byl spravedlivý, s ohledem na svého největšího koaličního partnera: oni to nechtějí. Oni se tím také netají roky. Já trvám na tom, abychom ty údaje dostali, abychom se v tom mohli zorientovat. Pan ministr se právem pyšní, že zveřejňuje všechny smlouvy na webu. V pořádku. Nic proti tomu. České dráhy se bránily zuby nehty, dokonce to pak následně daly k soudu. Já jsem to podepsal a ty informace jsem podal, protože si myslím, že to je správné, když tam jsou veřejné zdroje. Na tom podle mě není nic špatného. Tohle je podobný případ.
Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Já vám také děkuji, pane poslanče, a pan ministr se hlásí o slovo.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já děkuji prostřednictvím pana předsedajícího panu poslanci Stanjurovi za jeho otázky. Já bych tady chtěl říct na začátek zcela důrazně, Ministerstvo dopravy v žádném případě této Sněmovně ani prostřednictvím pana předsedajícího panu poslanci Stanjurovi žádné informace, které má k dipozici a které jsou u nás dostupné. Takže není to tak, že bychom my chtěli něco před touto Sněmovnou tajit a nechtěli jsme odpovídat na věci, které mají být. Jsem přesvědčen, že budou v příštím a dalším roce nebo koncem tohoto roku otevřeny nebo zahájeny další tři až čtyři soutěže. Takže není to tak, že bychom nechtěli.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, nyní bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům 204, 192, 193 a 194 a poté bychom se zabývali neprojednanými body z bloku zprávy, návrhy a další a dále body z bloku smlouvy, první a druhé čtení. Odpoledne projednáme bod 206, což jsou ústní interpelace.
Vážené dámy, vážení pánové, promiňte, nebudu vás zdržovat, jenom chvilku, ale chci to mít rychle za sebou. Pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik se před chvílí v kuloárech ostře ohradil proti mému vyjmenování potenciálních zlodějů, které označil pan ministr financí Andrej Babiš, s tím, že nejdéle jsou tady pánové Sobotka, Vojtěch Filip a Zaorálek. Myslím si, že to je naprosto přiměřená žádost, a proto zejména z vrozené lakoty se panu poslanci pokorně omlouvám.
Pokud to ovšem budeme dělat tak, jak to děláme letos na podzim, tak ho ani neschvalujte, je úplně k ničemu. A včera jsem obdržel jako vy všichni ostatní pozvánku na mimořádnou schůzi. Už zase mimořádná schůze. Tak jsme řekli, dobře, rozumíme tomu, my jako ODS jsme nijak nebránili projednávání zákona o hazardu, proč ne. Pak ještě uděláme jeden bod a teď tady máme návrh na 17 bodů mimořádné schůze. Kolegové mají nachystané semináře, mají objednané prostory, my máme jiné věci v programu. Je tady chaos! Znovu: Co bude příští týden? Bude to pátého? Tak to se na mě, milí kolegové, nezlobte, já vám avizuji, že ta mimořádná schůze tak hladce tedy nepůjde. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Tak to bude, tak to nebude, tak to bude, tak to nebude. Je tady chaos, nebo není tady chaos? Je tady pořád chaos. Jak to bude v tom týdnu - prvním výborovém?
Děkuji za slovo. Já jsem chtěl původně k programu, ale budu reagovat na vystoupení kolegy Stanjury. Například avizujete půl roku, že nechcete a nepřipustíte, abychom projednávali zákon o elektronické evidenci tržeb ve třetím čtení. Byli jsme tady svědky blokování zákona o loteriích a dalších. A když tedy my využijeme jednací řád a svoláme mimořádnou schůzi, což je standardní nástroj, který jste i vy v minulém volebním období využívali, a velmi často, tak to považujete za nějaký chaos. To znamená, že bude zahájena mimořádná schůze, projedná se první čtení vládního návrhu zákona o loteriích, což je ostatně cesta, kterou nám opozice doporučovala, abychom neprotlačovali poslanecký návrh.